Jsme tady v politickém orgánu, každý zastává nějakou stranu a její názory, takže se to dá pochopit. Prostě to jenom nejde dokázat.
Pak už to vypadá na přednostní práva pánů ministrů.
Děkuji za slovo. Já jsem se přihlásil na základě vystoupení dvou kolegů z poslaneckého klubu ANO a chci se jich zeptat, kam až chcete zajít s těmi vašimi výmysly, lží, bláboly, kterými neustále osočujete své politické kolegy. A co se tam mělo udát? Tam se mělo udát přesně to, o čem mluvit kolega Dolejš, aby tam byly předloženy nějaké vymyšlené, nepodložené informace, které vy byste dostali do svého stranického tisku a žily by svým životem. Teď zpochybňujete zprávu vyšetřovací komise, která byla přijata všemi hlasy, i hlasem vašeho zástupce! Tak příště zpochybníte celý Parlament? Tak to respektujte prosím a chovejte se slušně!
Dobrý den, dámy a pánové. Já za Občanskou demokratickou stranu chci říci pouze dvě konstatování, která se vejdou do faktické poznámky, proto jsem využil tohoto prostoru. Já jsem - stejně jako pan předseda vlády, v tomto se mimořádně shodujeme - přesvědčen o tom, že vyšetřovací komise odvedla velmi dobrou práci. A nejenom to. Neobsahuje jenom nějaká konstatování, ale obsahuje i návrhy řešení, návrhy dalšího postupu a to je velmi cenné. Jsem přesvědčen, že Poslanecká sněmovna může být na práci této vyšetřovací komise hrdá, protože vyšetřovací komise postupovala věcně a vrátila tu věc z roviny politického zneužití zpátky k faktům. Druhé konstatování, které z toho vyplývá, je, že Občanská demokratická strana souhlasí se závěry komise a Občanská demokratická strana plně podpoří navržené usnesení Poslanecké sněmovny v této věci.
Plně chápu kolegy poslance a poslankyně z hnutí ANO, že nejsou spokojeni se závěrem komise, protože počítali, že vyjde najevo úplně něco jiného.
Dobré dopoledne, děkuji za slovo. Děkuji za tu zprávu, byť si o ní můžeme myslet, co chceme. Chtěl bych ovšem protestovat jako řadový poslanec proti jedné věci, a to proti té, že s tou zprávou jsem byl v podstatě seznámen dneska. Já bych byl rád, kdybychom dostali dost času na to si tu zprávu prostudovat detailně. Nevím, proč ji probíráme v nulovém časovém odstupu od doby, kdy nám byla předložena. Znovu říkám, snažím se ji nastudovat, budu na to potřebovat víc času. Tolik tedy za mne v tuto chvíli.
Faktická poznámka pana předsedy Stanjury.
Dokonce říkal, jestli hodina není moc. To byla dohoda všech předsedů poslaneckých klubů od úterka! Dokonce se to vysílalo živě, pokud mám správnou informaci. Máte pravdu. A to je jediné, co jste nám řekl ve své faktické připomínce.
Já si to musím nastudovat, musím si to přečíst, pochopit to, každou větu si přečtu několikrát, pak si o tom mohu udělat nějaký obrázek. Třeba už vidím tady, že tam jsou nějaké logické rozpory v té zprávě. Ale znovu - potřebuji na to dost času, abych si ji pořádně přečetl.
Pan poslanec Blažek s faktickou poznámkou.
Já navážu na kolegu Stanjuru a jenom to zopakuju. Při dohodě o tom, jak to bude probíhat, byl zástupce hnutí ANO, váš pan předseda klubu. Kdyby to mělo být nějak jinak, tak ta komise navrhla klidně jiné řešení.
Opět se zaútočilo na to, že to byla dohoda. Já tomu rozumím, pane Stanjuro. Předpokládám, že ani pan Faltýnek. Ano, v pořádku, také to ctíme, jsme tady, posloucháme tu zprávu, nechali jsme vám ji přečíst, tak jak byla.
Bohužel jsme neprokázali jak, nezjistili jsme to, neměli jsme tam palečnice ani skřipec, takže prostě komise to nedokázala. Někdo informoval stíhané osoby. A nepochybuji o tom, že to, na co jsme narazili, rozhodně není ojedinělý případ. Ale není to vysloveně trestné. Komise to posoudila právně správně jako neprůkazné neboli nepřímé důkazy. Ale to, že to komise neprokázala, neznamená, alespoň pro mne, že je policie v dobré kondici. A prosím, nemluvím o řadových policistech, kteří jsou na ulicích, ve vyšetřovacích týmech, v URNA, ale mluvím o policistech v bílých límečcích. Roky se o reorganizaci mluvilo. Od roku 1993 se mluvilo o různém rozsahu reorganizace. Řada zainteresovaných osob v průběhu času změnila svůj postoj o 180 stupňů. Je náhoda, že naopak začlenění národní protidrogové centrály je avizováno s dostatečným předstihem a bude velmi podrobně diskutováno? Pan ministr neměl informace o tom, že by mezi ÚOKFK a ÚOOZ panovala řevnivost. Pan policejní prezident a pan náměstek Laube také neměli žádnou takovou informaci. A najednou jsme zjistili, že tomu tak není a že vlastně taková řevnivost zde panovala nikoliv měsíc nebo rok, ale dlouhé roky. A tyto dva útvary, tito lidé, kteří k sobě neměli zrovna blízko, byli násilně a velmi rychle sloučeni. Opravdu si myslíme, že jsme takto realizovanou reorganizací policii pomohli, že jsme jako politici dali signál o odpolitizování a posílení její nezávislosti? Já tento pocit, omlouvám se, nesdílím. Mluvíme o zásadním kroku. Sloučení dvou útvarů s celostátní působností, tedy složek Policie České republiky, jejichž vzájemné pracovní vztahy nebyly nijak ideální. Není to nějak mnoho náhod najednou? Ale komise je nemohla prokázat. Vždyť si je za to platíme. Platíme si je za to, že budou ostražití a podezřívaví. Budeme nutit státní zástupce, aby případy svěřovali těm, o kterých se dopředu ví, že na došetření věci z různých důvodů nemají ani kompetenci, ani odvahu? Je dost pravděpodobné, že někteří z těch, o kterých se zde zmiňuji, se v tuto chvíli chechtají se slovy: co vy mně, pane poslanče, můžete. Bez ohledu na závěry komise můžeme a uděláme to. Komise ukončila svou činnost půl roku po reorganizaci a vzniku Národní centrály pro boj s organizovaným zločinem. To je nezpochybnitelný fakt. Jak se projeví změny provedené ministrem Chovancem a policejním prezidentem Tuhým za souhlasu premiéra Sobotky, ukáže čas a samozřejmě naše trvalá pozornost. Celý proces reorganizace odmítám vnímat jako jednotlivé aktivity. Naopak, vše je tvořeno komplexem poznatků, vzájemným kontextem, což se skládá v celkový obraz stavu kvality různých úrovní vztahů uvnitř Policie České republiky, mezi policií a státními zástupci, mezi tímto kruhem a dalším kruhem soudců a mezi tímto kruhem a dalším kruhem, Ministerstvem vnitra a politikou. Takže je to i odpovědnost nás všech za tu reorganizaci. To ale samo o sobě v žádném případě nic nepovídá o skutečné motivaci k jejímu provedení. A musím konstatovat, že pro mě osobně ve vzduchu zůstává velmi silná pachuť čehosi nedobrého.
Počet faktických připomínek se rozšířil, já je přečtu, abyste věděli, v jakém pořadí budou faktické poznámky. To je pořadí faktických poznámek, potom budeme pokračovat. Nyní prosím pana poslance Igora Jakubčíka, aby se ujal slova k faktické poznámce.
Já si myslím, že to je plakání na špatném hrobě, protože komise je demokratický orgán a myslím si, že komise by měla fungovat demokraticky, a nikoliv jako firma. Druhá věc. Byl tady vyjádřen lehký údiv nad tím, že se komise řídila zadáním Poslanecké sněmovny. Komise se jmenuje parlamentní vyšetřovací komise, nikoliv firemní vyšetřovací komise. A na závěr tedy jenom takovou malou perličku, proč poslanci ČSSD tak rychle reagují. Poslanci ČSSD jsou chytří , inteligentní, umějí číst, dovolím si říci, že jsou i krásní, to znamená, ta hodina jim na to stačila.
Já jsem byl svědkem toho, kdy jeden státní zástupce nesl tuto zprávu na komisi a říkal: pro boha živého, snad to média nikdy neuvidí. Když se podíváte na mediální štvanici, která tady byla, tak 60 % bylo v rukou Lidových novin a Mladé fronty, těchto článků.
Původně jsem nechtěl vystupovat, ale musím. Já myslím, že jste snad ani neposlouchal to, co tu bylo řečeno ohledně zprávy, která zde byla čtena. A snad nebudete zpochybňovat zprávu, pro kterou hlasoval i člen vaší komise. A v tomto ohledu nemůže obstát pravdivost výroku Andreje Babiše ani ministra spravedlnosti Roberta Pelikána.
Pan poslanec Plzák, po něm pan poslanec Blažek.
Děkuji. Stačí to takto?
Mám takovou prosbu. Ale dobře, staly se součástí veřejného prostoru, tak se tady používají. Ale prosím vás, nesmíchejme jednu věc, a to je tenhle případ.
Stejná fakta k dispozici a různě s nimi lze nakládat.
Zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny je mimořádná věc. Takovýchto komisí nebylo v minulosti zřízeno mnoho. Volí se v mimořádné situaci. To znamená, ve hře ze strany hnutí ANO byl i rozpad vlády, čili byla to mimořádná situace. A já musím ocenit jednu věc. To musím přiznat a vůbec mě to netěší jako předsedu vlády, ale odehrávalo se to v rámci vládní koalice. A já jsem přesvědčen o tom, jak sleduji tu zprávu, že ten odstup komise měla. Takže pracovalo se s fakty a ta fakta jasně konstatovala, že tady nebyl žádný brutální únik informací ze strany policejního prezidenta a že tady nebyl politický tlak nebo politické zadání pro realizaci policejní reorganizace. To jsou dva důležité závěry, které mají svůj velký význam. Uprostřed veškeré hysterie a politického zápasu, který se kolem policejní reorganizace odehrál.
Velmi si toho vážím. Pravděpodobně se mýlím. My jsme museli snést vaši kritiku, vaše výtky, vaše podezření, vaše napadání, vaše zneužití tohoto tématu v krajských volbách. Tak prosím pěkně snad přežijete návrat do minulosti, který tady chceme alespoň částečně veřejnosti osvětlit.
Pan poslanec Lank, pardon, omlouvám se.
Pane předsedo, děkuji za slovo. Jako člen vyšetřovací komise v rámci své faktické poznámky chci říci jednu věc. Ale jako členové vyšetřovací komise jsme vycházeli pouze z toho, co jsme byli schopni doložit na základě důkazů a různých materiálů. A jestliže si o něčem něco myslíte a nejste to schopen doložit, tak je to pouze hypotéza. Myslíte si, že dvě trestní oznámení, která padla, byla dána na základě domněnek? Myslíte si, že jsme to dali na základě toho, co psaly Lidové noviny nebo nějaké jiné noviny? Myslíte si, že to byl ten relevantní materiál, z kterého jsme vycházeli pro závěry naší komise? Můžu si o tom myslet spoustu věcí, můžu mít spoustu domněnek.
My jsme tento bod přerušili po vystoupení pana zpravodaje. To znamená, já v této chvíli zahájím všeobecnou rozpravu, do které mám pět přihlášek. Prosím, usaďte se na svá místa a poslouchejte vystoupení řečníků.
Dle mého názoru je tato zpráva vyvážená, objektivní a nepolitická. Já jsem rád, že byla schválena jednomyslně všemi členy komise napříč politickým spektrem, což má samozřejmě velkou váhu a velkou hodnotu. Za touto zprávou je mnoho hodin a dnů práce členů komise, ale také profesionálů, které komise požádala o součinnost. Nemá smysl, abych zde opakoval to, co zde bylo řečeno panem předsedou. Nicméně bych se pokusil vypíchnout to nejzásadnější z mého úhlu pohledu. Dle mého soudu je zásadní, že nebyla prokázaná spekulace o tom, že organizační změna byla účelově zrealizována na základě politického zadání. To bylo vlastně předmětem politického sporu především s Andrejem Babišem a hnutím ANO a toto prokázáno nebylo. To prokázáno nebylo. Navíc jsme všichni byli svědky, že pan Šlachta odešel z policie sám a nevyčkal ani na ten proces, který nastavil policejní prezident. Nebylo prokázáno nařčení vůči policejnímu prezidentovi z tzv. brutálního úniku informací do kriminálního prostředí. To byl zásadní atak, toto nařčení vůči policejnímu prezidentovi. Myslím, že to byl atentát na policejního prezidenta. A je zásadní to, že komise vlastně dospěla k závěrům, kde mohlo dojít i k určité manipulaci vůči policejnímu prezidentovi. Nebyla také prokázána souvislost mezi tzv. Šlachtovou zprávou a organizační změnou v policii. To je také důležité vypíchnout a připomenout si. Já osobně považuji rozhodnutí policejního prezidenta a ministra vnitra ve věci organizační změny za krok správným směrem, za správné rozhodnutí a potřebné rozhodnutí. Pravda je, že mohlo být lépe prokomunikováno. To byl také závěr komise. A byla zpolitizovaná Andrejem Babišem především a hnutím ANO. Vytvořila se virtuální realita, naházelo se bláto na ministra vnitra a policejního prezidenta, ale především na sociální demokracii. Chovanec vyhrál ve věci reorganizace, v předvolební kampani uvidí."
Tady je požadavek na novelizaci trestního zákoníku v přerušení běhu promlčecí doby za trestnou činnost spojenou se zneužitím pravomoci u státních zástupců. Obdobné postupy bývají spojené s imunitou určitých osob, ale vedoucí státní zástupci a jejich náměstci žádnou imunitu nemají, a to ani přestupkovou. Předmětný návrh de facto staví vedoucí státní zástupce do role a priori podezřelých osob a státní zastupitelství jako instituci absolutně neschopnou plnit svoji roli. Vyšetřovací komise navrhuje novelizovat trestní řád v tom směru, aby bylo vypuštěno oprávnění státního zástupce přikázat, aby úkony ve věci prováděla jiná osoba služebně činná v trestním řízení. Tímto návrhem tak vyšetřovací komise de facto navrhuje, aby státní zástupce neměl možnost dostát své odpovědnosti za zákony a efektivní průběh přípravného řízení trestního. A vy mu teď tu kompetenci vezmete. Tak prosím, mějme to na paměti, až budeme my jako Sněmovna ukládat něco, co uložit nelze. Opravdu reálně čistým zdravým rozumem to uložit nelze. S návrhem vyšetřovací komise není možné souhlasit, neboť popírá na koncepční úrovni rozdělení rolí mezi státní zástupce a policejní orgán v přípravném řízení trestním. Státní zástupce je osobou finálně odpovědnou za zákonný a efektivní průběh přípravného řízení trestního. Je to také státní zástupce, kterému je uložena povinnost stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Ale prosím, mám výrazné výhrady ke kvalitě navrženého textu. Myslím, že to, co nám předložila komise, je nehlasovatelné, chceme-li se zachovat odpovědně jako zákonodárci. Děkuji za pozornost.
Než přejdeme k faktickým poznámkám, tak ještě omluvy. S faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura, ten ale není přítomen, takže jeho faktická poznámka propadá.
Já jenom v reakci na pana kolegu Vondráčka. My nejsme ve třetím čtení nějakého zákona. A vláda řekne třeba - podle nás to stačí. To je všecko. No jedině vládě. Jiná možnost neexistuje. To je v pořádku. Ale vláda třeba dospěje k tomu - nám to stačí. Na jejich odpovědnost ale. Já kdybych v té vládě seděl, tak bych si odpovědnost za Olomouc nevzal. Vy si ji klidně vezměte, já vám to přeju. Toto není třetí čtení zákona. To je všechno. Co je na tom tak dramatického, nechápu.
Děkuji.
Reagoval tady kolega Blažek prostřednictvím pana předsedajícího - taky nejsem schopen relevantně posoudit. Ten útvar pracuje.
Bylo to odstavit policejního prezidenta, odstavit ministra vnitra, tím oslabit premiéra a destabilizovat celou ČSSD. Až za pět let z této nuly bude nula absolutní, doktor Ištvan patrně rozhodí rukama a řekne: Inu, měl jsem jiný právní názor. Výsledkem této velké protikorupční revoluce, jak to nazývá publicista Bohumil Zeman, je, že k moci se prodral oligarcha s heslem řídit stát jako firmu, ovšem neřekl, že ten stát chápe jako svoji firmu, a tudíž všechny občany jako své zaměstnance. Neprokázalo se, že organizační změna byla provedena za účelem odstavit Roberta Šlachtu. Robert Šlachta se odstavil sám. On dostal nabídku na místo v řídicí struktuře nově vznikající centrály, Národní centrály proti organizovanému zločinu, ale on to odmítl se slovy, že se jedná o prasárnu. Negativní dopady se tedy prozatím neprojevily. A to je pro občany této země rozhodně dobrá zpráva.
Já děkuji panu poslanci. Pane ministře, vaše dvě minuty.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, já se přiznám, že jsem teď zmaten, protože pokud je mi známo, tak ta komise jednala v utajení, a to, co je neutajené, je akorát ta závěrečná zpráva. A teď nám tady pan poslanec Korte dlouze vyprávěl o tom, jak to na té komisi probíhalo, co tam všechno slyšel, co tam viděl, něco z toho četl. A já tohle odmítám. Buď tedy odtajněte všechno, anebo to dodržujte a nemluvte o tom. Já tedy čerpám jenom z veřejných zdrojů, protože žádné jiné nemám, a tam čtu, že ta esemeska nebyla osamocená, ona byla součástí nějaké komunikace. A ta zněla takto, tak jak to je tedy na internetu: "Ahoj David. Podařilo se zjistit podrobnosti? Můj zdroj jen věděl, že si mají přijít pro tátu. Důvod nevěděl. Kurva.
Neprozradil jsem žádné utajené informace.